Přebíráme zemi s nejvyššími deficity v historii České republiky. Peníze lidem vzala minulá vláda. A připomenu vám ještě jednou vaše slova. Vláda Andreje Babiše zvýšila platy po prohraných volbách populisticky, přestože věděla, že na to v rozpočtu peníze nejsou, a nastupující vláda to bude muset řešit. Ano, dámy a pánové, je nutné šetřit, naše vláda to jasně říká, a je nutné šetřit i proto, že za uplynulé roky, v uplynulých letech, stát doslova bobtnal. A to nejsou nějaké mýty, to není nějaká politická proklamace, to jsou prostě fakta. A já vám ta fakta připomenu na konkrétních číslech. V roce 2017 bylo ve veřejné správě podle zákona o státním rozpočtu 445 000 míst. To je nárůst o 44 000 lidí za pět let. A tahle čísla já teď nehodnotím, to jsou prostě fakta, se kterými musíme pracovat. A s tím se teď musíme vyrovnávat. To jsou jasná fakta. Stejně tak nemohu souhlasit s argumentem, že by situaci vyřešilo zrušení DPH. To totiž opravdu není ta adresná pomoc, která je teď potřeba, která by pomohla lidem, kteří opravdu teď pomoc potřebují. Zrušení DPH není řešením vysokých cen energií, vede pouze k dalšímu zadlužování veřejných financí, a to i těch občanů, kterým máme pomoci. Andrej Babiš také řekl: "Jestli někdo zažil složité období, tak to byla naše vláda." To je všechno pravda. To vás ale neomlouvá za špatný stav, ve kterém předáváte zemi. Naše vláda je připravena si s tím poradit. My jsme připraveni vyvést Českou republiku z této složité situace, jsme připraveni ten těžký úkol splnit, ale ten úkol je tak těžký i proto, jakým způsobem jste v uplynulých letech v této zemi vládli. Dámy a pánové, já jsem zde uvedl jenom několik nejkřiklavějších, nejvýraznějších nepravd, které v průběhu včerejšího dne a dnešní noci tady zazněly.
Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych je mohla v souladu s jednacím řádem opakovat. Nyní tedy přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě důvěru." Nyní vás tedy již budu vyvolávat a prosím o vyslovení se. Zahajuji tedy hlasování. Feranec Milan: Omluven, pokud se nepletu. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Nevidím, že by tak bylo. Návrh byl přijat. Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 7. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Hlásí se s přednostním právem... Nezaznamenala jsem, omlouvám se, ale teď už vidím, že se hlásíte. Hlásíte se, pane Okamuro nebo pane Fialo? S přednostním právem se tedy hlásí pan předseda Okamura.
Vážené dámy a pánové, dnes máme na programu Sněmovny mimořádnou schůzi s názvem Vysvětlení původu peněz financování hnutí STAN ze zahraničí. Starostům a nezávislým začaly totiž po volbách do Sněmovny chodit na jejich transparentní účet zvláštní dary. Částky od 100 do 200 tisíc korun, celkem miliony od dvacítky firem, které jsou vzájemně majetkově a personálně propojené a kterým vládne skupina podnikatelů, která privatizovala obchodní domy Prior a dnes provozuje obchodní centra. Vládní hnutí STAN v čele s jeho předsedou a ministrem vnitra Vítem Rakušanem v reakci na tyto informace odmítlo pochybnosti o financích těmito slovy: "Sponzorské dary pro hnutí STAN pochází výhradně od firem s dohledatelnou vlastnickou strukturou," napsali Starostové a nezávislí před Vánoci v tiskové zprávě, což je prokazatelná lež. Ten ještě zásadnější problém je ale podle mého názoru původ peněz. To je tak gigantický a současně absurdní střet zájmu, že to snad pochopí většina z vás, vážení kolegové z obou vládních koalic. Proto doufám, že poslanci vládních stran schválí pořad této námi navrhované schůze, aby nám tu poslanci hnutí STAN v čele s Vítem Rakušanem podrobně a věrohodně vysvětlili podivné finanční toky na jejich účtu. A doufám, že zákonnost či nezákonnost peněz na účtech STAN posoudí policie se státním zástupcem a následně případně soud. I tady jsou ale velké otazníky. To, že policejní prezident po schůzce s panem Rakušanem sám dobrovolně odstoupil z funkce, je samo o sobě varovným důkazem, že pan Rakušan hodlá svou funkci zneužívat. Přitom účelová půjčka propraná přes Kypr, kterou si podle veřejně dostupných informací ve skutečnosti sama sobě přidělila přes další firmy jeho manželka, byla jen pověstnou špičkou ledovce. No a ten právě z hlediska vlády může dobře ovlivňovat vládní hnutí STAN, takže se nám kruh postupně uzavírá. Kypr je populární jako země, kde se perou peníze, například z organizovaného zločinu, a jako daňový ráj, kam se schovávají firmy před řádným placením daní. Vláda přitom v programovém prohlášení deklaruje, že bude bojovat s daňovými úniky a daňovými ráji a že bude proti firmám s anonymními majiteli a tak podobně. Hnutí STAN nám v kyperské kauze ukázalo, jak lze elegantně dostávat peníze z daňových rájů. No, ono totiž běžný občan, zaměstnanec, česká malá firma, jí nezbývá nic jiného než platit daně v České republice. No to je neuvěřitelná situace! Vy jdete přesně opačně. To je tak flagrantní střet zájmů, že to tady snad jsem nikdy nezažil ještě. A ve fázi, kdy si vláda teprve žádá o důvěru, takovéto skandály. Protože tady bych rád připomněl, až to uvidí diváci, že když nám neschválíte program schůze, tak nemůžeme ani hlasovat o návrzích našich usnesení a samozřejmě poslanci, další poslanci se nemůžou zapojit ani do diskuse, protože do té doby, než se schválí program schůze, tak můžou vystupovat pouze ti, co mají přednostní práva. A ta usnesení navrhuji samozřejmě, protože svolavatelem této schůze je hnutí SPD a hnutí ANO, jsme tady jediné dvě opoziční strany, a ta usnesení jsou společná. Je to samozřejmě společné usnesení. A druhé usnesení, a rádi bychom hlasovali odděleně: "Poslanecká sněmovna se usnáší na vytvoření sněmovní vyšetřovací komise na vyšetření financování hnutí STAN." To je důležité tady. Mně to k smíchu vůbec nepřipadá. No a ta vyšetřovací komise je hrozně důležitá. To znamená ukončení samostatnosti a suverenity České republiky. Já jsem myslel, že práce pana Farského je poslanec. Dneska odlétáte do té Ameriky. Takže to vyšetřování, ta vyšetřovací komise je důležitá z toho pohledu, že je to jediné místo, kde my jako opozice můžeme mít zastoupení. A tam je ten důležitý prostor, ta vyšetřovací komise. Takže když to shrnu, když to řeknu krátce, tak v okamžiku, že vy neschválíte program schůze, neumožníte tím pádem přijmout usnesení na zřízení vyšetřovací komise, to znamená, nemáte čisté svědomí a něco skrýváte. Znovu se o ní bude hlasovat. A znovu se budeme ptát, proč bráníte zřízení vyšetřovací komise. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct, a děkuju za pozornost.
Prosím ověřovatele, aby mi sdělili, jaký čas nyní potřebují k zajištění výsledků hlasování.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi co nejstručnější shrnutí toho, co je o podezřelém financování hnutí STAN veřejně známo. Navzdory tvrzení hnutí STAN u některých dárcovských společností není opravdu jasné, kdo je jejich majitelem, tedy kdo je skutečným sponzorem hnutí STAN. Dr. Kuna pouze zastupuje čtyři akcionáře, kteří vlastní každý čtvrtinu firmy. Kdo jsou, odmítl prozradit. V evidenci skutečných majitelů nejsou akcionáři společnosti zapsáni díky mezeře v zákoně. Ten za skutečného majitele pokládá fyzickou osobu, která kontroluje více než 25 % firmy. Pokud, tak jako v tomto případě, čtyři podnikatelé vlastní firmu rovným dílem, zápisu se vyhnou. Jo, vy jste si odsedl, abyste nebyl za mnou v záběru?
Prosím, abyste na sebe nepokřikovali, a prosím, abyste se -
Já snad mám právo to okomentovat. Tak to nechápu. Já si myslím, že byste to měli vysvětlit, proč jste v koalici s hnutím STAN jako ODS. Tady veřejně to pojďte říct, aby to slyšeli všichni. Ta má podle kyperského obchodního rejstříku pět akcionářů. Čtyři z nich jsou firmy se sídlem v Lucembursku. Patří jiné kyperské společnosti Confucius Nominees. Opravdový největší akcionář české firmy MAT Corporation a jejích dceřinek se skrývá za nimi. Součástí vlastnické struktury sponzorů STAN jsou také čtyři lucemburské firmy. Podle lucemburského registru skutečných majitelů za každou z nich stojí konkrétní česká fyzická osoba. Čtveřice lucemburských firem dle zápisu z letošní valné hromady například rovným dílem vlastní českou společnost Centrix Property. Další peníze, 180 000 korun, firma PRIOR, obchodní domy, poslala 18. listopadu a hnutí STAN poslala další peníze její dceřiná firma Zlatá Brána v Prostějově. To, že firma v dluzích a ve ztrátě posílá peníze vládnímu hnutí STAN, může být další problém sám o sobě. A napadá mě v této souvislosti interpelovat pana ministra vnitra, kterého se tato kauza přímo týká, který by měl mít o své vlastní kauze nejčerstvější informace. A pokud se tomu policie zatím nevěnuje, podáme příslušné trestní oznámení. Dalších 200 000 korun zaslala STANu také firma LUTESTI, kterou založila v roce 2014 společnost EUROMATER, SE zastupovaná občanem Kypru Christosem Eliou. Otázka zní: co spojuje hnutí STAN a kyperské firmy v daňovém ráji? Pan Michalik má zajímavou finanční historii. Je to bývalý bankéř, výkonný ředitel a člen představenstva německé banky. Vyšetřování bylo nakonec zastaveno, protože policie nezískala k transakcím potřebné dokumenty z Holandska. Většinu získala firma Solar Area, ve které měl Michalik poloviční podíl. Menší část získala dceřiná firma Dark Sky působící v Dolních Břežanech, kde je Michalik starostou, a jeho žena je uvedena jako kontaktní osoba firmy pro uzavírání nájemních smluv. Firmy spojené s ním a jeho manželkou inkasovaly mezi lety 2010 a 2017 celkově téměř 100 milionů korun jako výhodné půjčky právě od kyperské společnosti Lowfield.
Opakovaně jsem do ní vyvolávala jednotlivé přihlášené.
Takže já mám přednostní právo, nechte mě domluvit na mikrofon. Už jste se o tu cenzuru pokoušela dneska jednou, takže já mám právo mluvit na mikrofon. Tak se to prosím naučte, buďte slušná. Takže prosím, dodržujte to. Tak tady prosím nekřičte na celý sál. Já bych rád řekl jednu věc.
Co se týče vašeho teď vystoupení přednostního.
Ano, my oba s panem předsedou Okamurou disponujeme přednostním právem.
Nyní tedy s přednostním právem po ukončené rozpravě pan předseda Okamura.
Pane premiére, děkuji. Zároveň je problém, že taková strana je součástí vládní koalice. Tak, a teď je ta pointa, proč jsem sem šel.
Naiclerová Hana: omluvena, nepřítomna. Omlouvám se. Staněk Pavel: Omluven, nepřítomen.
Ať si občané sami udělají obrázek, protože mnoho z nich sledovalo tuto debatu, ať si občané sami udělají obrázek o tom, zda je pravda to, co jste tvrdili, zda je pravda, že nově vzniklá vláda může za současnou drahotu, za problémy s řešením koronavirové krize, za nedostatek bytů a za další potíže, kterým jsou lidé v této době vystaveni a kterým čelí. Neseme odpovědnost za pár týdnů, kdy jsme u vlády. Nebyli jsme to my, dámy a pánové, kdo byl uplynulé čtyři roky u moci. Dámy a pánové, já tu ale nechci řešit minulost . Jsem si vědom toho, že kvůli tomu nás občané nevolili. Chceme přinést změnu, chceme dát naději občanům, chceme dát naději těm občanům, kteří podpořili strany nové vládní koalice, ale i všem ostatním. Každá z nich, z těch priorit, svým způsobem reprezentuje významnou část tohoto předloženého vládního prohlášení, takže i touto formou tady teď připomenu některé klíčové věci, které občanům slibujeme. Mojí první prioritou je zavedení daňové brzdy, která automaticky zastropuje celkovou výši daní pro naše občany a zabrání pak každé příští vládě daně neúměrně zvedat. Druhou prioritou je předložení důchodové reformy, skutečné důchodové reformy, která současným čtyřicátníkům a mladším přinese stabilní systém spravedlivých důchodů. Třetí priorita se týká energetiky, energetické soběstačnosti našeho státu, a tou prioritou je zahájení tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Jako čtvrtou prioritu jsem si vybral závazek postavit 200 kilometrů nových dálnic. Pátá priorita se týká vzdělání, vzdělávání a jde o revizi učebních plánů na základních a středních školách tak, abychom naše děti dokázali opravdu dobře připravit na život ve 21. století. Chci, aby zanikla povinnost nosit u sebe občanský, řidičský průkaz a další dokumenty, protože ty v tomto volebním období nahradíme jejich elektronickou podobou. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, před vámi leží programové prohlášení naší vlády. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr zopakuji to, čím jsem začal.
Děkuji a nyní s přednostními právy přihlášení předseda klubu SPD Radim Fiala, předseda strany ANO Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére, děkuji vám za vaši řeč k programovému prohlášení, k téměř ukončení této schůze. Nicméně dovolte mi ještě krátkou poznámku. Chci vás požádat, aby - vy jste řekl na začátku, že opozice vám řekla, že vám předává zemi ve výborném stavu. A já vám opravdu přeji, aby to, co tady říkáte a slibujete, se vám povedlo, protože je to ve prospěch nás všech. Přesto si myslím, že Česká republika potřebuje jít nahoru, řešit spoustu důležitých problémů a my je potřebujeme vyřešit. My za hnutí SPD vám svou důvěru nedáme, ale přesto vám přeju v zájmu nás všech, aby se vám to, co jste říkal, povedlo.
My s panem premiérem se neshodneme na tom, a vypadá to, že ani tady s opozicí SPD, v jakém stavu je naše země. A tam je to jednoznačné, máme ratingy, jsme na tom velice dobře. Ale s panem premiérem zkrátka na tomto se neshodneme. Pane premiére, já jsem nikdy neřekl, že vy můžete za inflaci. Vy jste před volbami mluvili o Babišově drahotě.
Kde jsou ti, kteří se tak rádi stylizují do největších bojovníků za transparentnost, a jen tak mimochodem, koaliční partner právě hnutí STAN? Ano, kde jsou Piráti a jejich urputnost při odhalování nepravostí? Ti, kteří objeli republiku vězeňským autobusem a mnohokrát suplovali roli tu policistů, tu vyšetřovatelů a jindy rovnou soudců? Já se zeptám za vás. Vám opravdu přijde v pořádku, že vám přicházejí dary od společností, které hospodaří se ztrátou? Vám přijdou v pořádku dary od firem, které vlastní trestně stíhaná osoba? A od firmy, která podle všeho poskytla protizákonně? Ale pochybnosti to bohužel vzbuzuje. Skutečně to není podle vás skandální a hodno vysvětlení? Mně opravdu nestačí slyšet, že vše prošlo vaší interní kontrolou a vše je podle vás v pořádku. Já stále chci věřit, že se k tomu postaví čelem celá koalice a konečně uslyšíme jasné vyjádření od pana premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, ale zejména od předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše. Za předpokladu, že to vysvětlí samozřejmě předseda hnutí STAN. Byli jste to totiž vy, kdo tu donekonečna opakoval fráze o zlepšení politické kultury, změně stylu. Ale teď je zřejmé, že to - a já pořád chci věřit, že ne, že to nebudou jen prázdná předvolební slova, která vzala za své rychleji, než nová vláda vůbec stačila pořádně začít fungovat a získat důvěru. Ta změna ale není zatím tím směrem, jaký jste slibovali. Vzhledem k závažnosti všech nezodpovězených otázek prosím vás velmi o schválení programu, protože vysvětlení si zaslouží tato Sněmovna, ale především, a to je nejvíc důležité, zaslouží si ho široká veřejnost. Pokud všechny otázky nebudou zodpovězeny a pochybnosti vyvráceny, bude tato vláda už po celou dobu své existence fungovat s obrovskou zátěží. Vyzývám vás proto k vysvětlení a vrácení těchto pochybných darů.
Též děkuji za vaše vystoupení. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám za slovo. Vážená paní předsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, my jsme tady viděli trošku takový dort pejska a kočičky. My jsme tady viděli mnoho různých informací, které se upekly dohromady a působí potom takovým řekněme až bulvárním, skandálním způsobem. A prvním faktem, který bych tady chtěl konstatovat, a to i zkušené poslankyně a poslance, kteří mají a měli v historii možnost měnit legislativní normy v České republice, že hnutí STAN žádným způsobem neporušilo zákon o financování politických stran. To je přece ta nejdůležitější věc. Všechny dary, které jsme přijali, jsou uveřejněny na našem transparentním účtu a všechny dary, které jsme přijali, jsme přijali v souladu se zákonem. Aneb uveďte mi jedinou z těch firem, které nám daly dar, která nesplňuje tyto předpoklady, o kterých jsem hovořil. A jako důkaz toho, já jsem o žádném trestním stíhání nikoho, kdo souvisí s jakýmkoli naším darem, neměl tušení až do zpráv od serveru seznam.cz. Takové peníze si jako hnutí STAN samozřejmě nenecháme. Ale teď se vás ptám: Vy máte - pokud nemáte přístup do policejních zdrojů - nějaké informace o tom, kdo je trestně stíhaný? Vy máte informace o tom, proti komu je vedena tato fáze trestního řízení? Na nikoho si je nezjišťuji. Na nikoho nezaklekávám. A té funkce žádným takovým způsobem nezneužívám a nikdy zneužívat nebudu. A neměl by to samozřejmě dělat ani žádný policejní prezident, ať je jím v téhle chvíli kdokoli, ať jím v budoucnosti bude kdokoli. Vy se zmiňujete o tom, že nějaká firma je ve ztrátě a podobně. Koukám i na kolegy z jiných politických stran, věřím, že mají podobné systémy. Zároveň kontrolujeme ve veřejném insolvenčním rejstříku, jestli ta daná firma není v insolvenci. Žádná z těch firem, které jste tady zmínili, v insolvenci není. Pokud je ta firma v účetní ztrátě, do toho opravdu my nevstupujeme. My podepisujeme s tou firmou z její vůle darovací smlouvu, ve které se ta firma už v textu naší darovací smlouvy zavazuje k tomu, že nemá potom žádná očekávání od toho, jak ta strana naše bude politicky působit.
Nyní je s přednostním právem přihlášen předseda klubu hnutí SPD. Je to podle písemných přihlášek, které jsou doručeny tímto způsobem. S přednostním právem se následně hlásí pan ministr Rakušan.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, na dnešní schůzi bychom se měli zabývat vysvětlením původu peněz použitých na financování hnutí STAN ze zahraničí. Hnutí STAN ve své tiskové zprávě přitom uvádí, že žádné peníze ze zahraničí nepřijalo. Přesně říkají: "Hnutí STAN přijímá dary pouze od právnických osob se sídlem v České republice a od českých občanů.